Děkuji. Děkuji.
S tím fakt musí Ministerstvo zdravotnictví přijít jednou jako s ucelenou koncepcí. Děkuji za pozornost.
Takže podrobnou rozpravu končím. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat ve druhém čtení, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Za vládu nám předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona se týká zejména problematiky tzv. elektronických neschopenek v oblasti nemocenského pojištění.
Dneska máme Úřad pro ochranu osobních údajů, který řeší pouze ochranu osobních údajů, ochranu soukromí. O tom rozhodují potom soudy. Samozřejmě nemůžeme akceptovat ani ten opačný extrém, to znamená případ, kdy naopak někteří žadatelé zahlcují samosprávy zbytečnými žádostmi o informace a vytěžují tak kapacitu státní správy. To je věc, která by se také dlouhodobě měla řešit. Úřad pro ochranu osobních údajů s tímto nemá problém. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. A nyní paní poslankyně Levová s řádnou přihláškou, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, ještě než vám udělím slovo, přečtu došlé omluvy. Děkuji paní poslankyni Janě Levové. Paní poslankyně, máte slovo.
Dovolte, abych konstatovala, že vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů předložený do Poslanecké sněmovny nerozlišuje subjekty přestupků tak, jak původně avizovali zástupci Ministerstva vnitra. Starostové a nezávislí se zněním tohoto vládního návrhu, které bylo zasláno do Poslanecké sněmovny, nesouhlasili a odmítali i argumentaci Legislativní rady vlády. Výchozí právní úpravou toho našeho pozměňovacího návrhu je rakouská právní úprava obsažená v implementačním zákoně vydaném 31. července 2017, k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. Podle našeho přesvědčení je nutné, aby obce a jimi zřizované organizace byly chráněny před hrozbou vysokých až likvidačních pokut, a proto byly původně předloženy dvě varianty pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Druhá varianta částečně obsahuje slíbený kompromis ze strany Ministerstva vnitra. Náš původní pozměňovací návrh se měl týkat nejenom obcí prvního a druhého stupně, ale i obcí třetího stupně, tedy obcí s rozšířenou působností.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já rozhodně chci vyseknout dvě poklony svému předřečníkovi Zbyňkovi Stanjurovi, protože tady zvládl vyšetřování elektronické neschopenky a zvládl kumulovat roli vyšetřovatele, obžaloby, rozsudku odsuzujícího samozřejmě a zároveň vyřídil i odvolání proti případnému takovému rozsudku. A co je druhé obdivuhodné a druhá poklona. Konečně našel někdo yettiho. Odhalil ho, chytil, víme, kde je. A teď jenom chci říct fakta. Za poslední rok se nám vystřídali tři, nebo řekněme přesněji čtyři ministři práce a sociálních věcí. Takže já ubezpečuji svého předřečníka stejně jako vás ostatní, že elektronická neschopenka je projekt, který bude úspěšný během této vlády.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Prodloužit jeho platnost a za tu dobu by si ministerstvo to mohlo udělat. Musím tady říci věc, která se možná kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi nebude líbit, ale ani on není schopen ovlivnit některé procesy, které jsou názorově rozdílné uvnitř jednotlivých ministerstev. Já tím teď nemám na mysli nic jiného než to, co si potom řekneme v kuloárech, protože to se nedalo skloubit dostatečným způsobem. Takže já tu kritiku beru.
Děkuji i za dodržení času. Takže pan poslanec Stanjura.
Já jsem tady říkal, že se to nestihne, že to není připravené. Paní ministryně i pan poslanec Běhounek říkali, že se to stihne, že to zvládnou. To není o tom, kdo je soudce a kdo vynáší nějaký trest. To je prostě realita. To, že byli tři nebo čtyři ministři, no to je možné. Já jsem to nepočítal. Ale paní bývalá ministryně mě inspirovala. A já bych očekával... Ale musí to mít smysl. Musí to být reálné a nemůže to být výstřel několika paragrafů. Co to je jednotný informační systém práce a sociálních věcí? Jaké agendy tam patří? Jaké subsystémy? Kdo je kdy vysoutěžil?
Děkuji. A nyní do obecné rozpravy dávám slovo paní poslankyni Adamové Pekarové. Jenom si dovolím upozornit, že podle dohody poslaneckých klubů dnešní jednací den končí v 19 hodin. Nicméně vás nebudu přerušovat. Jenom to tady dávám na vědomí.
Děkuji za slovo, byť tedy jenom už mi zbývá velmi krátký čas. Ale na druhou stranu tady bylo brilantně řečeno mnohé. Opravdu to stojí za to, protože něco takového jsem tady za těch zhruba pět let, co tady mám možnost sedět, nezažila. Tak bych to tedy asi řekla velmi stručně. Ale stojí to opravdu za to si to přečíst. Já bych chtěla podotknout, že minulá vláda a i ta současná vláda, byť tedy jedna politická strana v ní už nesedí, tak je téměř totožná. Povedla se jí zavést za dva roky. Nejenom že byla vydána ve Sbírce zákonů, ale už se podle ní museli mnozí řídit, tak to bylo v roce 2016 v prosinci a asi tušíte, kam mířím. To byla elektronická evidence tržeb. Elektronickou evidenci tržeb se podařilo minulé vládě za dva roky nejenom uvést v život ve smyslu zákona, ale i velmi prakticky. To znamená, že už museli podnikatelé vykazovat každou účtenku, a rozhodně to není systém, který by nebyl robustní, který by nebyl náročný na zavedení. Takže tady je ukázka toho, že pokud se chce, tak skutečně i velmi náročný systém ta vláda zavést umí. Ne vždycky je to takové fiasko, jako je to třeba s eRecepty nebo tady s eNeschopenkou.
A spíš si ještě taky uvědomme, kam celá ta směrnice GDPR, kterou implementujeme, směřuje. Směřuje k tomu, abychom zamezili a omezili obchod s daty. A možná že i to je ten zjevný důvod, proč nám to evropská směrnice umožňuje.
Pěkné odpoledne. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.
Já jsem celou dobu tady hledal ten dokument, abych vám mohl říci přesně, jaké to je. Bylo na to zpracováno zhruba šest stránek, jak by měla případná kontrola postupovat, jak by měla hodnotit případné pochybení. Takže se nemusíme opravdu bát toho. A věřte tomu, že kdybyste se o tento problém zajímali, tak byste došli ke všem poznatkům, ke kterým jsem došel já. Zbytečně děláme z komára velblouda.
Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Je mně velmi sympatická snaha kolegy Luzara, že by chtěl přenést kybernetickou bezpečnost do Ostravy.
Prosím, máte slovo.
To bych do toho úplně netahal. Druhé, co jsem chtěl říct k panu kolegu Valentovi, který tady kritizoval, že vládní návrh zákona neobsahoval všechny výjimky, o tom jsme mluvili poměrně obsáhle v prvním čtení. Samozřejmě že to pro ně znamená řadu nových povinností, pro každého zpracovatele to znamená řadu nových povinností. Je to opravdu snaha, ale u všech subjektů, nejenom u těch subjektů veřejného sektoru, ale u každého i soukromníka, pokud přijdu, řeknu: Nemáte zavřenou skříň, měl byste mít zamčenou skříň. On řekne: Omlouvám se, kupuju zámek, nasazuju zámek na skříň, od zítřka už ji mám zamčenou. Dokážeme si to samé představit s počítači a se spoustou dalších věcí. A ten důvod je poměrně jednoduchý. Je to taková chiméra, ale přesto tady vyvolává veliký strach a přesto může vést ty pokuty až do nějaké poměrně vysoké výše. Že nebude odpovídat jenom tomu, jakým způsobem posoudí správní orgán a případně pak správní soud, která pokut je odpovídající situaci, ale že tam bude nějaký strop. Česká republika v tomto směru drží kraje a obce jako veřejnoprávní subjekty, jako subjekty, které se mohou samozřejmě dopustit přestupku, mohou se dopustit řady dalších činů, a proto ve všech ostatních oblastech podléhají také sankční povinnosti. Zdá se nám opravdu jakoby nezvyklé a zvláštní, abychom v okamžiku, kdy subjektům soukromého práva ty pokuty hrozí a musí hrozit až ve výši, kterou stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak abychom subjekty veřejného práva nějakým způsobem vyjímali.
Nicméně abychom si rozuměli. Dokdy má být ukončeno projednávání ve výborech! Zahájit můžeme zítra, hned druhý den po prvním čtení může být. A nestihli jste to! Já jsem to jenom konstatoval. Chtěl jsem říct, až zase příště budete zkracovat lhůtu, tak do té doby máte být hotovi, ne že zahájíte projednávání. K tomu ta lhůta není. Lhůta je k tomu, kdy se má ukončit projednávání.
Já také děkuji a ještě paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pro případné diváky a posluchače i pro nás poslance ostatní by to bylo určitě zajímavější. Proto se velmi a velmi přimlouvám za to, abychom tento pozměňovací návrh přijali. Dovolím si ale avizovat ještě jeden pozměňovací návrh. Je pochopitelné, že v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků nelze dost dobře vydávat například elektrické invalidní vozíky nebo individuálně zhotovované protézy dolních končetin. Ovšem ta velmi vágní formulace, která v současném ustanovení je, terminus technicus "pomůcky pro zdravotně postižené", při extrémně extenzivním výkladu pak způsobila to, že s některými smluvními výdejci byla podepisována smlouva o poskytnutí a úhradě zdravotnických prostředků v plném rozsahu portfolia od inkontinenčních pomůcek až po proužky do glukometrů. Tento stav již nepředstavuje zamýšlený mimořádný institut na pokrytí případů, kdy nelze využít standardní síť poskytovatelů lékárenské péče, tedy lékáren a výdejen zdravotnických prostředků. Pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, eliminuje nerovné konkurenční prostředí v oblasti, kde tato nerovnost nemá žádné opodstatnění. Pozměňovací návrh bude mít v systému číslo 1305 a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě a požádám vás ještě jednou o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové za její vystoupení. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.
Byť si zase nemyslím, že je to o tom, že by se to muselo měnit každý měsíc. Ale jak říkám, po těch všech debatách není jiná varianta, než aby tento nárok byl přímo zakotven v zákoně.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Pan Vlastimil Válek se přihlásil k reakci ve faktické poznámce.
To znamená, víme stoprocentně, že zdravotnické prostředky, které jsou v tom zákoně, se v příštím roce nebudou muset znovu certifikovat?
Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy - ještě pan ministr? Prosím, pane ministře, máte slovo.
Skutečně tomu tak nebude. To je to přechodné období, na to má být právě využito. Ale není to tak, že by museli všechny zdravotnické prostředky recertifikovat. Ty zdravotnické prostředky zkrátka tu certifikaci mají. Předpokládám, že pokud by tomu tak bylo, tak by asi výrobci zdravotnických prostředků úplně nebyli podporovateli tohoto návrhu.
Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě? V obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli po obecné rozpravě hlasovat. Zahájím rozpravu podrobnou. Hlásí se jako první pan zpravodaj Kamal Farhan. Pane zpravodaji, máte slovo. Budeme tedy pokračovat přihlášenými poslanci v podrobné rozpravě. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Implementace právní úpravy elektronických neschopenek do praxe není jednoduchou záležitostí a harmonogram projektu realizace byl od počátku poměrně napjatý. Je proto třeba na tuto situaci reagovat a projekt elektronických neschopenek časově posunout. Nedomnívám se jako moje předchůdkyně, že nutně o dva roky a že je nutné právní úpravu již jednou velkou většinou poslanců schválenou rovnou rušit. Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu na odložení účinnosti i z toho důvodu, že s platnou právní úpravou budeme moci v projektu pokračovat. I když jsem bohužel musela akceptovat, že cílové, všem vyhovující řešení elektronické neschopnosti v lednu 2019 připraveno nebude, část řešení realizovat v příštím roce přesto můžeme. Projekt elektronických neschopenek, který je věcně správný a je plně v souladu s trendem obecné elektronizace, se tak v žádném případě neopouští. Tato úprava znamená, že se má od 1. ledna 2019 stát MPSV správcem aplikací ČSSZ, přičemž tato bude pověřena konkrétními činnostmi nezbytnými pro jejich vývoj a provoz. Ukázalo se však, že toto převedení k datu 1. ledna 2019 není v praxi reálné a bylo by předčasné, protože v průběhu roku 2018 nebyl převod správcovství dostatečně připraven a přinesl by pro činnost České správy sociálního zabezpečení zvýšená rizika. Nicméně rovněž u této změny navrhuji místo zrušení a posílení autonomie ČSSZ odklad účinnosti o jeden rok, protože koncepční vývoj aplikačního programového vybavení s jednotnou strategií v celém resortu MPSV považuji z pohledu zajištění efektivního eGovernmentu za nezbytné. Děkuji vám za pozornost a prosím o postoupení návrhu zákona do dalšího čtení.
Děkuji. Pan poslanec Lukáš Kolářík je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Nutno ovšem podotknout, že tento uváděný poslanecký pozměňovací návrh zpracovalo právě samo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Musím se přiznat, že jsem za posledních pár měsíců četl mnoho legislativních předloh. Může se stát, že vláda, nebo i my poslanci máme příliš velké oči a přijmeme změny, jejichž uvedení v život vyžaduje více práce, než je možné odvést ve vymezeném čase. To se samozřejmě může stát. Pak nezbývá nic jiného, než účinnost daných opatření posunout nebo odložit, protože to je lepší varianta než vystavit úředníky a veřejnost chaosu. Problém ale podle mého názoru nastává, když se z toho stane nebo stává pravidlo a když se přijímají některé zásadní změny pochybným způsobem, který už dopředu dává tušit, že realizace samotná určitě nedopadne dobře. Proč to říkám? Byl to nesporně návrh zpackaný, nedomyšlený a špatně připravený.
Svůj postoj má podložen těmito argumenty. I když stěžovatelka nemusela znát podrobnosti úpravy tohoto zajištění ve smluvních přepravních podmínkách, o jejím základním rámci povědomí mít mohla a měla. Tuto výzvu podpořila rovněž Česká rada dětí a mládeže, jejíž předseda Aleš Sedláček k tomu podotýká - cituji: Česká rada dětí a mládeže provedla rychlé zjišťování ve svých členských organizacích a jednoznačným výsledkem je zachovat hranici na 13 letech. Ze zkušeností přímo na školách víme, že minimálně polovina děti si při založení na facebooku zadá falešné datum narození a svůj účet tak má ještě před dosažením 13 let, říká Jiří Palyza z Národního centra bezpečnosti internetu. Některé internetové služby Google či Microsoft například plánují ověřování věku za využití kreditní karty. Tu však mohou mít i děti mladší 15 let. Právo dítěte na informace. Podle Úmluvy o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1989 má stát zabezpečit dítěti - cituji - přístup k informacím a materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dítěte a také jeho tělesného a duševního zdraví. Stanovením vyšší hranice dojde k omezení přístupu dětí k informacím, což může mít negativní vliv na jejich další rozvoj. Za čtvrté. Inspirace z diskuse při debatách o věkové hranici v zahraničí. Podle federálního zákona USA z roku 1998 COPPA, tedy Childrens online privacy protection act, děti pod 13 let nemohou legálně předat soukromé údaje o sobě, pouze s výslovným svolením svých rodičů. Navíc podle komise zabývající se problematikou soukromí je používání sociálních médií a jiných služeb součástí dětského sociálního vývoje, ale zároveň by měly být podniknuty kroky k současnému vzdělávání dětí a mladých o rizicích sdílených informací. V české legislativě žádný pevně stanovený věk pro uzavírání vedlejších smluv není k dispozici. Národní legislativa by měla být schválena tak, že se uzpůsobí nižší věk digitálního souhlasu, tedy 13 let. Za páté. Podpora podnikatelské sféry v České republice. Zbytečně vysoká věková hranice může mít negativní dopad na podnikatele v České republice. To by mohlo mít i negativní dopady na státní rozpočet a zaměstnanost. Z tohoto důvodu předkládaný návrh podporuje podnikatelskou sféru a měl by pomoci vytvořit v České republice optimální podnikatelské prostředí, které může získat a přilákat nové investory a podpořit české podnikatele. Tím spíše, pokud chce užívání služby informační společnosti. Posoudit a rozhodnout, zda dítě je dostatečně rozumné a zda dokáže posoudit důsledky svého jednání v on-line prostoru, je pak úkolem rodičů, nikoliv státu. Konečně požadovat po dítěti ve věku 13 až 15 let souhlas rodičů s využíváním dnes běžně rozšířených služeb může být dětmi vnímáno jako ponižující. Je naopak žádoucí, aby se mladý člověk naučil co nejdříve orientovat v digitálním světě a osvojil si zásady ochrany soukromí a osobních údajů v co nejnižším věku. Toho lze dosáhnout pouze tak, že mu bude svěřena zodpovědnost za své soukromí a možnost sám o sobě rozhodovat. Je omezen jak celou řadou pravidel v samotném nařízení, tak i ustanoveními na ochranu osobnosti v občanském zákoníku. A konečně, lze ho kdykoliv odvolat. Kvůli všem zmíněným argumentům bych vás chtěl požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, aby Česká republika následovala přístup vyspělých zemí a umožnila rozvoj podnikatelského prostředí v České republice. Piráti chtějí, aby Česká republika byla evropským ekonomickým tygrem. Proto by měla stanovit věkovou hranici 13 let stejně jako Irsko, Dánsko, Estonsko, Belgie, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie nebo i konzervativní Polsko.
Víte, že zákon o zpracování osobních údajů upravuje obecné výjimky z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a další upřesnění. Změnový zákon naproti tomu obsahuje řadu novel, kterými se provádějí dílčí a cílené výjimky z obecného nařízení v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech, které to potřebují. Jde o ty části, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, protože tyto orgány se mezi sebou liší v povaze, úkolech, struktuře nebo postupech.
Děkuji, pane ministře.